Ale tleskali jste.
Dovolím si ještě reagovat jednou na pana ministra kultury. Samozřejmě velmi rád ztiším hlas a nebudu používat silná slova. Nicméně řeknu asi tak to nejslušnější nesilné slovo, jakého jsem schopen k vašim výrokům: vy tomu prostě nerozumíte. Vy za to nemůžete, protože tomu nerozumíte. Vy jste nám tady řekl: když se ten důchodový systém propadne do deficitu, no tak se to pokryje ze státního rozpočtu. A v těch vládních dokumentech je napsáno, že když se nepřijme žádné řešení, no tak ten deficit bude ve stovkách miliard - 200 miliard, 300 miliard. Tak jak to budete chtít pokrýt z té zbylé části státního rozpočtu, pokud se žádná řešení nepřijmou, to bych opravdu rád věděl. To je přesně ono, že se žádná řešení nepřijímají, že se nějaká řešení zrušila a žádná jiná se nepřijala a vy je nechcete přijmout. Já jsem teď pochopil, že tomu absolutně nerozumíte, že o tom nic nevíte. Ano, moje víra říká, že nevědomost hříchu nečiní, ale přesto vás to neopravňuje klamat veřejnost a říkat, že žádné riziko nehrozí a že vy jste maximálně odpovědní. To riziko je obrovské a vy jste neodpovědní v tom, že o tom obelháváte veřejnost.
Tak děkuji. Prosím.
Pro mě ta debata je nesmírně osvěžující a pozitivní a já si to shrnuji pro sebe velmi jednoduše. Ty materiály jsem si studoval, protože jsem se snažil připravit, a přiznám, nepochopil, byť ty závěry se zdály jednoznačné. Já to vidím takto.
Tak pan ministr Zaorálek, připraví se paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.
Vaše politika byla politika obhajoby určitých konkrétních zájmů. A netvrďte, že jste expert na ekonomiku. Za to nesete odpovědnost.
Děkuji. Pan předseda Kalousek a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
To už není přebíjená o tom, kde je nebo kde není pravda.
V tuto chvíli se vracíme do obecné rozpravy.
My projednáváme státní rozpočet České republiky na příští rok, tu vůbec nejdůležitější materii, kterou snad Poslanecká sněmovna během celého svého roku projednává. Když se ohlédnu za sebe, tak tomu asi úplně neodpovídá ani počet přítomných ministrů vlády České republiky, ale především tomu neodpovídá jedna skutečnost, a to že tu nemáme premiéra vlády České republiky pana Andreje Babiše. Chápu, že je vázán svými zahraničními povinnostmi, na druhou stranu se domnívám, že program premiéra se opravdu má přizpůsobit především tomu, že v den, kdy se v Poslanecké sněmovně projednává státní rozpočet, on tady má být, má být po boku paní ministryně financí a má být tím, kdo nám představí strategii rozvoje České republiky na ta další léta. Pokusím se vám říct obecně několik důvodů - potom v té samotné rozpravě s konkrétnějším rozborem vystoupí paní poslankyně Kovářová - které nás vedou k tomu, že skutečně jako hnutí STAN nemůžeme rozpočet v předkládané podobě podpořit. Investice v době objektivní ekonomické konjunktury, v době, kdy nám vláda slibuje investiční plán České republiky, objížděla regiony, sbírala podněty od starostů, hejtmanů, pan premiér Babiš původně říkal, že ten investiční plán tady bude ležet loni před vánočními svátky, ukázal nám tady jeho obal, ale jeho obsah nikoli. Ale prosím, uvědomme si, že my jsme za polovinou volebního období. A na tom celém nám vláda ukazuje svůj strategicky chybný přístup k rozpočtu. Jedná se o jakousi recyklaci starých rozpočtů, kde se pouze valorizují jednotlivé položky pro ten daný rok, ale nejedná se o rozpočet, který by měl nějakou ambici, který by měl ambici na začátku si určit potřebu, a to především investiční potřebu České republiky. Dlouhodobou strategii rozvoje České republiky, která by byla kvantifikována nějakou sumou peněz.
A sami senioři, ti kteří mají nižší důchody, to velice dobře vědí, takže jim tady nemusíte věšet bulíky na nos. Mají ještě minus ve srovnání s dřívějškem. A já vám řeknu, že je to vina vlády, protože polská a maďarská vláda zastropovala ceny elektrické energie na úrovni loňského roku. Ale vy jste se na to vykašlali. Vy jste nechali ty ceny elektrické energie prostě stoupnout, vy jste se vykašlali na občany České republiky, proto markantně zdražila cena elektrické energie. Nebo ona ji zpracovala. To znamená, a výsledkem bylo, že Ústavní soud ovšem tuhle naši ústavní stížnost zamítl. To znamená, vy jste prostě nechali zdražit životní náklady občanům České republiky, teď tady ještě říkáte nepravdu, že zvyšujete důchody o 900 korun, přitom je to jenom o 150 korun, a opravdu, já jsem tady musel uvést na pravou míru. A znovu říkám, že i to vaše zvyšování o těch 150 korun je nespravedlivé a vůbec ten důchodový systém, který tady držíte, protože já jako SPD říkám, že by se mělo zvyšovat všem stejnou částkou. Vy je nezavíráte. Vy zvyšujete rozdíly mezi chudými a bohatšími důchodci. A to, že to jde zvyšovat jednou částkou, to víme. Ostatně sami jsme tady hlasovali o návrhu, kdy se seniorům přes 85 let zvyšuje paušální částkou. Takže to lze, jenom vy to nechcete dělat. Vy naopak poškozujete ty důchodce, tu většinu důchodců, kteří mají nižší důchody. Znova zdůrazňuji, v tom případě bych se tady začetl a půjdu na mikrofon ještě, mám toho tady spoustu. A vrátíme se k té věcné debatě, co se týče státního rozpočtu. Návrh státního rozpočtu je pro nás bohužel stále stejně jednoduchá rovnice. Jejím výsledkem je absolutně zbytečně další dluh 40 mld. korun. Místo aby měl naopak rezervy na příští problémy, tak naopak rozdává na okamžitou spotřebu. Je málo investiční a snižuje připravenost naší země na stávající problémy, a těmi bude pokles ekonomiky, pokles příjmů, pokles zaměstnanosti a naopak růst potřeby sociálních výdajů. Hnutí SPD samozřejmě podporuje růst důchodů, platů i dalších sociálních výdajů pro potřebné občany, ale takto celkově chybně strukturovaný rozpočet nepodpoříme. Pokud jde o jakékoliv odhady budoucnosti, je třeba říct, že recese, a zřejmě i ekonomická, je už na cestě. Pouze se ji nejrůznějšími instrumenty v USA a v Evropě dařilo odkládat. A dobrý hospodář se samozřejmě na zimu připravuje. To je principiální podoba dobré hospodářské politiky firmy i státu. Vládou připravený státní rozpočet na rok 2020 tyto principy ale neobsahuje. Čeká nás zcela vážně problém. To jsou čísla top manažerů, přiznaná letos na brněnském strojírenském veletrhu. Bez ohledu na to, zda vypukne, či nevypukne obchodní válka USA s Čínou, je zcela jasné, že politika prezidenta Trumpa právě před prezidentskými volbami bude mít jednu jedinou prioritu - národní zájem a prospěch amerických firem. Reagují tak na nezákonné subvencování evropského výrobce letadel Airbus. To je jen pár vybraných faktů k situaci. Co na to vládou navrhovaný český státní rozpočet? Návrh rozpočtu by měl být podle našeho názoru vyrovnaný anebo přebytkový. Pro SPD je naprosto nepřijatelné opětovné zvyšování jednotlivých rozpočtových kapitol v oblastech neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým. Také nám vadí financování politických neziskových organizací a množství zahraničních operací naší armády, protože armáda by měla prioritně sloužit pro obranu naší země. Navíc pak chybí peníze na razantnější zvýšení invalidních a starobních důchodů a podporu pracujících rodin s dětmi, což jsou zásadní priority našeho hnutí SPD, abychom zvyšovali, skutečně zvyšovali invalidní a starobní důchody a podporovali řádné a pracující občany. Kdybychom se na rozpočet podívali zkresleně jen jako účetní za jeden rok, není 40 mld. státního dluhu pro příští rok příliš vysoké číslo. To se nám snaží vláda manipulativně podsunout. Průměrná hodnota deficitu státního rozpočtu od vzniku Česka je totiž kolem 50 mld. Jenže tady je i kámen úrazu.
Faktická poznámka - pan poslanec Kalousek.
Děkuji ministrovi kultury za emotivní vystoupení. Je vidět, že už asi chodí trénovat do Národního divadla nebo někam. Já se bavím o tom, co bude. Nechtěli byste si přestat protiřečit alespoň tím, že byste vyčítali jenom tu jednu věc?
Umění si tu chybu přiznat, to dělá velikost politika a člověka.
Děkuji. Pan ministr Zaorálek. Připraví se pan poslanec Žáček.
Já prostě musím říci, že si myslím, že tohle je legenda, co tady vyprávěl. To znamená, tam jde o to, aby se překonalo určité období. To znamená, není pravda, že systém je neudržitelný. Teď je zrovna v přebytku. Takhle se to vyvíjí. To je mýtus. Prostě náklady se pokryjí z rozpočtu. A já se ptám pana Kalouska, kde byla jeho odpovědnost, když schvaloval rozpočty k těm lidem, kteří potom žili bez peněz a kteří žili z ruky do huby. Tak to je jeho nedostatek odpovědnosti.
Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Pavel Žáček, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo.
Pane ministře české vlády Zaorálku, vy jste tady řekl, že zbytečně straším, že nic z toho o udržitelnosti systému není pravda. Tak si prosím vás, pane ministře české vlády, vezměte dokumenty české vlády. Já jsem si to nevymyslel. Vezměte si studii udržitelnosti, kterou má česká vláda, vezměte si konvergenční program, což je dokument české vlády, který na konci dubna poslala vláda do Evropské komise. To jsou dokumenty vaší vlády. To je ta vaše neodpovědnost. Tu krizi občané České republiky přestávali možná složitě, ale přestáli. Nikdo nebyl bez důchodu a nikdo nebyl bez odpovědné zdravotní péče. A vy tady mluvíte o neodpovědnosti, že jsme se chovali šetrně, a o vaší totální neodpovědnosti, že i když vaše vláda ví, jak se ty systémy budou vyvíjet, tak vy tady lžete veřejně a lžete lidem, že se nemusejí bát, i když vaše vláda má úplně jinou dokumentaci. Tak tohle je ta vaše odpovědnost.
Je třeba používat mírných slov. Ten celý dokument mluví jenom o tom, že pokud se to bude vyvíjet, budou se muset přijmout určitá opatření. Přesně ta, o kterých jsem tady mluvil. To, co jste vy řekl, že to je neřešitelné, je nesmysl. Proto tvrdím, že to je udržitelné. Prostě normální zodpovědná vláda a fungující ekonomika to samozřejmě vyřeší. A nepoužívejte tak silných slov. Nekřičme na sebe tady, že lžeme. Nemlaťme se po hlavě.
Faktická poznámka pana poslance Skopečka.
Paní kolegyně poslankyně Valachová, nepochopili jsme to takto od paní ministryně Maláčové. Je moc hezké, že ji takhle obhajujete. Říkám, ještě jednou opakuji, mohla tu zůstat, věděla, že na ni směřuje otázka, mohla to vysvětlit sama. Ale od paní ministryně Maláčové jsme slyšeli už tolik ekonomických nesmyslů, paradoxů, věcí, které prostě v realitě neplatí, že já ten výrok beru velmi vážně. Mě to od ministryně, která má nejvíc peněz daňových poplatníků a hospodaří s nimi, tak mě to zkrátka děsí. K paní kolegyni Gajdůškové. Když už tady chceme nějakým způsobem argumentovat a bojovat spolu, tak si ale nejdřív nějaká číslo k tomu zjistěme. Podívejte se na to, jaká míra investic byla v době pravicových vlád, kdy ještě musely hospodařit ve chvíli, kdy tady byla euroamerická hospodářská krize, kdy byly výrazně nižší příjmy státního rozpočtu. Podívejte se na to, kolik investice činí v návrhu rozpočtu na příští rok. Takže když už tady argumentujete investicemi, tak si zjistěte ta čísla, a zjistila byste, že ODS měla v té době relativně vyšší investice, než se kterými počítáte v příštím roce vy. Já myslím, že než tady budeme vážně spolu argumentovat, že by bylo dobré si to nastudovat.
Nyní pan poslanec Tomio Okamura a připraví se Miroslav Kalousek, poté pan Rakušan s přednostními právy.
Pohybuje se to v miliardách korun. Kdy vyvodí vůbec nějakou odpovědnost za tyto finanční nesrovnalosti? A budu pokračovat, abych dokreslil, jakým způsobem ČSSD vládlo v České republice. Připomenu. Roku 2005 ho pražský vrchní soud společně s jeho poradkyní Barborou Snopkovou odsoudil za vytunelování této společnosti k pěti letů odnětí svobody. To byl ministr za ČSSD. Ale to bych o ní hovořil dlouho. Proto se budu soustředit na jiný příklad života poslance ČSSD Michala Krause. Během jeho předsednictví v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny bylo výborem rozhodnuto o přidělení dotace na neziskové sportovní centrum v Harrachově. Ovšem místo neziskového sportovního centra byla dotace použita na výstavbu luxusního hotelu společnosti PV REAL z Prostějova. Podle názoru některých novinářů šlo ve skutečnosti o odměnu za přidělenou dotaci na výstavbu hotelu. Celá kauza měla později vliv na rezignaci tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka za ČSSD, na jehož návrh bylo o dotaci v rozpočtovém výboru rozhodnuto. Kdyby náhodou někdo z poslanců chtěl na to reagovat, tak já se přihlásím a doplním na přednostní právo nekonečně mnoho dalších příkladů. Takže budu pokračovat. Za svá vysvětlení o údajné půjčce přes nemajetného strýce byl kritizován. Ještě řeknu třeba tu známou kauzu pět českých na stole. Takže to je to dobré hospodaření, co tady vykládají poslanci ČSSD, jakým skvělým způsobem hospodařili, když byli ve vládě? Připomínám i Petra Zgarbu z ČSSD. V dubnu 2005 se stal místo Jaroslava Palase ministrem zemědělství ve vládě Jiřího Paroubka. Byl kritizován za zneužití pravomoci a provádění výběrového řízení pro Český Telecom bez výběrového řízení. V listopadu 2005 rezignoval po skandálu s nestandardním prodejem státních pozemků. A to byl ministr zemědělství za ČSSD. Ještě řeknu dvě věci. Stejně tak tu máme i kauzu ROP Severozápad - to je to, kde se rozdělují ty evropské dotace - na níž se podíleli významní politici ČSSD. Jak víme, už trest vězení nastoupil. Takže já jsem se v tom výčtu soustředil jenom na poslance ČSSD, ministry ČSSD. Takže to je realita, to jsou fakta, každý si je může dohledat. A zpátky k tomu rozpočtu. Bohužel jsou to i ty nepravdy, co předvádí i pan premiér Andrej Babiš, a říká, že prý vláda zvýšila důchody o 900 korun. No to je přímo lež. Takže si to teď přímo řekněme. Na základě zákona je stanovena valorizace v průměru 750 korun. Takže neříkejte nepravdy. To jsou lži, že zvyšujete o 900 korun. A dokonce je to i lež ještě podrobnější.
Přes poměrně různorodé názory členů, které výbor odůvodnil značnými riziky ve vnějším prostředí, se většina přítomných shodla, že prognózy Ministerstva financí jsou vnitřně konzistentní a v klíčových parametrech odpovídají jejich očekávání. Hlavním tahounem růstu by měla zůstat domácí poptávka. Ráda bych však připomněla, že makroekonomický kontext je postaven na předpokladu odchodu Spojeného království z Evropské unie s dohodou, která nenaruší volný pohyb zboží a služeb, stejně jako na předpokladu urovnání eskalujících obchodních sporů mezi Spojenými státy americkými a Čínou či s jinými zeměmi. Pro plán a realizaci fiskální politiky jsou od roku 2017 mantinely dány zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. V jejich rámci lze fiskální politiku následujících let charakterizovat jako neutrální až mírně expanzivní, což je plně v souladu s realitou zpomalování ekonomického růstu. Nyní dovolte, abych přikročila ke konkrétním parametrům návrhu státního rozpočtu. Deficit státního rozpočtu tak zůstává pro rok 2020 na stejné úrovni jako v letošním roce, a to při zachování kladného salda sektoru vládních institucí. Inkaso predikce navyšuje rovněž poslední etapa elektronické evidence tržeb. To odpovídá pokročilé fázi sedmiletého cyklu aktuálního programového období evropských strukturálních a investičních fondů. Právě zvyšování státního podílu výdajů na investice je jedním z cílů současné vlády, čímž navazuje na trend, kdy od roku 2014 soustavně navyšuje kapitálové výdaje z národních zdrojů. Objem prostředků na platy pedagogických pracovníků v regionálním školství se zvyšuje o 10 %, pro rok 2021 se pak počítá s dalším nárůstem prostředků na platy o 9 %, tak aby se platy učitelů v regionálním školství na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 % jejich výše z roku 2017, což je v souladu s cílem stanoveným v programovém prohlášení vlády. Tím bude zajištěn průměrný plat nepedagogického pracovníka na úrovni minimálně 24 tis. korun. Krácení se nevztahovalo na příslušníky bezpečnostních sborů, vojáky z povolání, zaměstnance v regionálním školství a zaměstnance v tzv. parlamentních kapitolách.
Právě touto optikou je potřeba posuzovat tento i kterýkoli další rozpočet. Jak jsme se ale přesvědčili v době pravicových vlád, tupé škrty nejenže nevedou k prosperitě, ale aktivně jí brání. Prosperitu vždy přinášejí jen a pouze investice. Rozhodně to platí pro Českou republiku, která své bohatství čerpá z umu a práce lidí. My se těžko můžeme spoléhat na nějaký zázračný náhlý objev masivního ropného ložiska ve středních Čechách nebo na nějaké jiné zázračné zbohatnutí. Můžeme se jen spoléhat sami na sebe a schopnost lidí dobře řídit stát. Jsem proto ráda, že tento rozpočet na tyto klíčové investice myslí. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rozpočet 2020 počítá s penězi na základní priority Ministerstva práce a sociálních věcí. Co je ale nejpodstatnější, v rozpočtu jsou peníze na důchody. Máme zde peníze na navýšení rodičovského příspěvku. To ale neznamená, že všichni senioři na tuto průměrnou částku dosáhnou. Pomáháme tím právě těm příjmově nejslabším státním zaměstnancům. Více investujeme i do prevence rozpadu rodin. Nikdo přece nechce, aby děti končily v ústavní péči, když nemusí. Asi nemusím vysvětlovat, že ústavní péče je pak pro stát mnohem finančně náročnější. Naše populace stárne a je potřeba se tomu přizpůsobit. Do budoucna musíme proto zajistit odpovídající síť domovů pro seniory. Proto mám radost, že jsme již po druhé vyjednali na investice tohoto typu půl miliardy korun, což je také více než letos. Nicméně ani tato částka nestačí. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí a sociální politiky je tento rozpočet relativně skromný, umožňuje nám ale zachovat klíčové služby pro občany České republiky. Stát nesmí šetřit na lidech a už vůbec ne na dětech, seniorech nebo zdravotně postižených. Proto vás žádám o podporu tohoto rozpočtu.